Poznamenal jsem. Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byla jsem u diskuse, když vznikaly dětské skupiny, vedla jsem komisi pro rodinu. Měli by to být rodiče, kteří si vyberou vhodnou formu péče pro své děti. Nepodceňujme rodiče v tom, že si neumějí zjistit, jaké podmínky tam jsou, kdo se o jejich děti stará, jaký vliv to na ně má.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Olgy Richterové, připraví se k faktické poznámce Jan Čižinský. Počet faktických poznámek zůstává pět.
Ale přála bych si, aby to zodpověděla celá vládní koalice. Prosím, to, že se něčemu nějak nesmí říkat, neznamená, že to neprobíhá. Na co narážím? Děti se vyvíjejí různě, jsou individuální, mají individuální potřeby, a proto potřebujeme různé, flexibilně se doplňující systémy péče. A řeknu ještě takovou perličku.
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zásadou zákazu diskriminace a právem na rovné zacházení. Pro přiznání nároku se uplatňují naprosto stejné podmínky bez ohledu na pohlaví či příslušnost k etnické skupině, majetkové či jiné sociální skupině. Přijetí navrhované úpravy je také nezbytným krokem k ukončení kritiky za nečinnost -
Prosím, pokračujte.
Jenom zopakuji, že přijetí navrhované právní úpravy je také nezbytným krokem k ukončení kritiky za nečinnost, které je Česká republika neustále vystavena. Jenom doplním, že u veřejného ochránce práv je asi sto žádostí o odškodnění.
Děkuji paní poslankyni Matyášové za její úvodní slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych vám zejména poděkovat za vaši podporu, že právě tento návrh zákona lehce prošel prvním i druhým čtením, a já věřím, že ho podpoříte i dneska ve čtení třetím.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Víte sám, že já jsem vždycky horoval proti tomu, aby se nevedla rozprava ve třetím čtení, tedy se omlouvám. Tak jestli by mi to někdo mohl vysvětlit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A myslím si, že pokud by ostatní zákony taky měly takovou podporu a proběhly tak hladce, tak by to bylo moc fajn.
No, ještě nemáte slovo.
Buď nedaly souhlas se zákrokem vůbec, anebo sice připouštěly, že nějaké dokumenty podepisovaly, ale to bylo ve stavu, kdy vlastně o tom nebyly schopné rozhodovat. V roce 2009 se za tyto nezákonné sterilizace omluvila česká vláda. Ale zase, od roku 2009 uplynulo spoustu času. Je to veliká věc nemoci mít další děti, když jste k tomu nedali souhlas. Proto jsem ráda, že to nyní budeme hlasovat. A zároveň si přeji, aby se něco takového už opravdu nikdy neopakovalo. Co se týče toho hlasování, tak máme asi poslední šanci, abychom to stihli.
Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou a kolega Pávek je stále připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mě by zajímalo, kolik lékařů bylo za to protiprávní jednání odsouzeno, protože pokud ho provedli, tak by měli být souzeni, a jestli to bylo opravdu takhle. A když říkáte, že to byla spousta případů, tak je to katastrofa a ti lékaři by měli být souzeni. Tak by mě zajímalo, kolik jich bylo souzeno.
Kolega Pávek si může sednout, protože je tady tolik faktických poznámek, že je musím přečíst, abychom se na to dostali. Nyní paní poslankyně Monika Jarošová, potom Helena Langšádlová a Jan Čižinský. To jsou faktické poznámky. Ještě chvilku posečkejte. Kolegové a kolegyně, opakuji, že je potřeba diskuse, které se netýkají projednávaného bodu, vést v předsálí. Děkuji. Máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem k tomuto zákonu mluvila už ve druhém čtení celkem obsáhle, jenom zopakuji tedy to nejdůležitější. Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat.
Jinými slovy, docílí se přesně opačného efektu než ministerstvo, respektive vláda slibuje lidem. I to tady dnes z mých úst zaznělo. Proto chci za ODS veřejně slíbit, že pokud budeme v příští vládě, budeme za svou prioritu v sociální oblasti považovat návrat dětských skupin do podoby, ve které je známe dnes. O podpoře rodin a svobodě rodičů zvolit si to nejlepší pro své děti nebudeme jen mluvit. Dětské skupiny a s nimi spojenou svobodu rozhodování rodičů jejich dětem vrátíme.
Jako další je přihlášena paní poslankyně Jarošová, nicméně mám za to, že je řádně omluvená. Připraví se paní poslankyně Golasowská.
Vciťme se prosím skutečně v tuto chvíli do lidí, kteří nás tady sledují a kteří mají na starosti dětské skupiny. Paní kolegyně Kovářová žádá o výjimku pro malé obce. Chtěl bych požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který tuto výjimku umožní všem obcím. Domnívám se, že obce jsou schopny posoudit, kde tu dětskou skupinu je dobré mít. Domnívám se, že i ty velké obce jsou schopny nabízet alternativu a jsou schopny umožnit rodičům, aby své děti vodili do jednoho zařízení, a mělo by tomu tak být. Nic bychom nezničili, ničemu bychom neuškodili. Lidé by mohli do práce a ten systém by pomalu přešel v ten, který je tady navrhován.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Paní poslankyně Pastuchová chce také reagovat. S přednostním právem, tak prosím. Jenom ať se nemateme.
To byla špatná dohoda s legislativou. Vzhledem k průběhu legislativního procesu je zřejmé, že původní termín nabytí účinnosti od 1. července 2021 nebude naplněn.
Požádám vaše kolegy, aby zachovali větší klid, tak abychom mohli vnímat načítané legislativní opravy.
Ještě jednou tu větu.
Zahrnuta do toho bude i rekonstrukce stávajících, což opětovně zajistí mnohem větší rozkvět této služby. Proto vás, vážení kolegové, prosím o podporu tohoto návrhu zákona.
Děkuji paní ministryni. Nyní paní kolegyně Richterová s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, takže kolegyně Aulická ještě posečká. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Paní poslankyně Richterová, ještě jedna faktická poznámka.
Zákon ale tuhle částku neobsahuje, paní ministryně.
Sice nejsme v interpelacích, ale samozřejmě.
Jde přece o to, že musíme vědět, o čem hlasujeme.
Tak v návrhu, vaším prostřednictvím, pro paní poslankyni Richterovou, je napsáno, že částku určí vláda. A já si neumím představit jednu jedinou vládu, která by nedala takovou částku, která by ty dětské skupiny zlikvidovala.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Je to opravdu asi na diskusi.

Nově bude k získání stejné kvalifikace učitele stačit studium pedagogiky, které má pouze 120 hodin, z toho praxe je pouhých 5 hodin, a které bude moci nabízet jakákoliv neziskovka nebo komerční firma. Jak jsem již uvedl, hlavním nedostatkem návrhu je, že neobsahuje pojistky proti možnému zneužití. Novela umožní ředitelům škol, aby uznali kvalifikace učitelů lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají. Rodič se tak ani nedozví, že jeho dítě učí člověk bez pedagogického vzdělání, protože bude z hlediska legislativního oficiálně považován za kvalifikovaného učitele. Tak kritizují novelu speciální pedagogové. Podle novely bude moci ředitel školy uznat pracovníkům bez pedagogického vzdělání kvalifikaci na tři roky. Vzpomeňme si na nedávno, asi před čtyřmi lety, zde ve Sněmovně proběhlé diskuse nad manažerskými a právními programy typu MBA, LL.M., MPA a podobně, které dříve byly akreditovány mezinárodně akceptovanou zahraniční univerzitou, která pak mohla samozřejmě provozovat mezinárodní studia. Konkrétních případů bych mohl uvést dost. A toto, vážení kolegové a kolegyně, chceme? Chtěl bych ale upozornit na obrovský rozdíl mezi falešnými MBA manažery a nedodělaným amatérským učitelem. Další problém tohoto návrhu spočívá v otevírání nůžek mezi platy v regionálním školství a platy na vysokých školách. Autonomie vysokých škol ale neznamená, že stát se nebude věnovat platové politice vysokých škol. Posvěcením tarifního automatu prosazovaného Piráty, který bude plošně navyšovat platy v regionálním školství, se nůžky budou dále rozevírat. Můžeme se tak velmi brzy dočkat personální krize na vysokých školách, zejména na úrovni odborných asistentů. Závěrem mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, krátké zamyšlení. Mám zde na mysli zejména zakotvení pozice třídního učitele a jeho činnosti s garantováním vyššího příplatku.
Já vám děkuji.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom vaším prostřednictvím zareagovat na kolegu Raise. Jediné, co se stalo, je, že paní ministryně financí nechce přidat učitelům, a tak vás všechny přesvědčila, že teďka proti tomu musíte bojovat. Ale vždyť to je přece úplný nesmysl.
Není to jediná faktická poznámka.
V rámci faktické poznámky tři poznámky. Nehoráznost toho nejvyššího rázu. Každý v této Poslanecké sněmovně má právo, aby reagoval na argumenty, které postupně přicházejí do našich mailových schránek, tak jako u kteréhokoli jiného zákona. Dnes je patrné, že se zvyšováním platů přicházejí zpátky ti učitelé, kteří mají o tuto práci zájem.
Další faktická poznámka, pan poslanec Rais, poté paní ministryně financí. Máte slovo.
Teď bychom mohli rozebírat jednotlivé věci. Chceme tedy manažery? Verbálně možná, ve skutečnosti ne.
Svoji omluvu do 15 hodin prodloužil pan poslanec Jiří Bláha z pracovních důvodů. Mám zde tři faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já bych chtěl zareagovat na paní ministryni. Teď používáte čísla za prvé z poslaneckého návrhu, přestože mezi podporovateli tohoto návrhu je všeobecná shoda na senátní verzi, která je o něco levnější. To za prvé. A já to považuji za mimořádně nefér.
Chtěl jsem se zeptat: Budete mít nějaký vlastní program? Nebo nás čekají jenom čtyři měsíce metání hnoje okolo?
My, pane poslanče, totiž místo programů řešíme očkování, řešíme návrat dětí do škol, řešíme to, aby občané mohli jet na dovolenou, abychom nastavili všechny tyto podmínky - to je naše práce. A ta je pro nás mnohem, mnohem důležitější než vedení kampaně. Až přijde čas, třeba v září - možná, tak nějakou kampaň spustíme. My na to teď v tuto chvíli nemyslíme. A co se týče k tomu programu: Já si to propočítávám, já si to tak čtu, říkám si, třeba mě něco zaujme.
Tak já si vám dovolím tlumočit drobný povzdech mnoha občanů, který jsem zaregistroval osobně, ale také i v poště. Proč je honíte každý týden na testy?
Překvapivě už žádná faktická poznámka, takže pan poslanec Baxa je přihlášen do rozpravy.
Nemám v úmyslu ve svém vystoupení reagovat na všechno to, co tady zaznělo předem, nicméně přece jenom jednu poznámku si neodpustím. A myslím si, že je korektní tyto věci připomenout, byť na počátku této novely stál vládní návrh zákona. Tato novela obsahuje velmi důležité ustanovení, které umožňuje v českých školách působení řekněme v uvozovkách nových pedagogických pracovníků, to znamená systémového zařazení některých podpůrných pedagogických profesí, které v českých školách velmi chybí: školský logoped, sociální pedagog, školní speciální pedagog nebo školní psycholog.
Prosím, abyste se přihlásili, odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Než přijdou, tak přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Kdo je proti? Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny. To je právě ten vládní návrh o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů. Sněmovní tisk předložený v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Poté další body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Ve čtvrtek 17. června navrhujeme projednat od 11 hodin nový bod ve zkráceném jednání, to je ten tisk 1242, o zvláštních způsobech hlasování ve volbách. Poté případně další body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Počítám, že to je neproblémový bod, za pět minut to bude vyřešeno. To znamená, jestli nikdo nerozporuje tento můj návrh, tak bych ho zařadil do gremiálního návrhu s úpravou, že bude dnes první.
Hlasovali bychom o tom možná ještě na zahájení jako první, jakože změna toho gremiálního návrhu, a pak bychom hlasovali gremiální jedním návrhem.
Přicházím v podstatě s podobným návrhem. Samozřejmě podporuji návrh kolegy Bartoška.
A státní symboly, říkám to dobře, by byly jako první bod. S přednostním?
Já jsem se chtěl zeptat, jak mám postupovat, pokud bych také dával protinávrh vůči grémiu.
Děkuji. Ještě někdo do obecné rozpravy k tomuto bodu? S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Václav Klaus. Není zájem. Není zájem.
Děkuji.
Děkuji. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě? Zájem o závěrečná slova není. Otevírám bod číslo Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 13. dubna v rozpravě na 98. schůzi. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. V té chvíli bylo přerušeno vystoupení pana poslance Antonína Staňka, který ale už si nepřeje pokračovat, už všechno řekl, případně se přihlásí znova. Tak v tom případě pan poslanec Karel Rais.
Předně bych chtěl říci, že senátní verze odstraňuje některé víceméně formální legislativní nedostatky parlamentního návrhu zákona, ale základní problémy, na které jsem kolegy ze Sněmovny upozorňoval a které byly navázány na řadu pozměňovacích návrhů sněmovního tisku, tam bohužel zůstaly. Nejprve bych chtěl konstatovat, což zřejmě řekne i paní ministryně, že koalice plní a v tuto chvíli již splnila prohlášení vlády v oblasti navýšení platů pro učitele, kde je veřejně uvedeno, že, cituji: "vláda prosadí více peněz do školství tak, aby platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 se dostaly minimálně na 150 % jejich stávající výše, což bylo splněno. Zde kladu důraz na slovo průměrný. A nyní několik poznámek a názorů k senátní vratce. Dříve, to jest v platném zákoně, šlo o zajištění kvalitních odborníků na konkrétní pracovní místo. Vždy jsem veřejně podporoval dlouhodobý záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera, především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu a záměr zvýšení odborníků z praxe do výuky. Samozřejmě, máme také zájem o řešení palčivého problému nedostatku učitelů odborného výcviku ve středním odborném vzdělávání. Podívejme se například na finanční toky. Tím, že v návrhu všechny finanční prostředky jsou určeny pouze do tarifů a odměny zůstávají zcela bokem, ředitel, jehož manažerskou roli chceme posílit, bude v roli pošťáka, který přenese finance z kraje, popřípadě z ministerstva, jako automat na učitele. A ne všichni učitelé jsou samozřejmě kvalitní. Stačí se podívat do závěrečné zprávy české inspekce nebo si promluvit se studenty nebo s rodiči. Setkáme se s konkrétními případy, kdy kvalitní, mladí, nadšení učitelé jdou po roce či po několika rocích bez ohledu na navýšení jejich mzdy mimo obor, otráveni stávajícím stavem. Když se snažíte dát do učení vše a nakonec máte na výplatnici stejně jako kolega, který práci flinká, je to frustrující. Na to si pár měsíců před volbami lehce odpoví každý sám. V případě přijetí této novely zákona o pedagogických pracovnících dostane kvalita výuky na středních školách další políček do tváře. Mám na mysli možnost tříletého moratoria na vzdělání lidí mimo pedagogické obory. Je zde riziko zneužití tohoto návrhu, který umožňuje některým ředitelům zaměstnávat kamarády a známé tak, že jim budou po třech letech obnovovat pracovní poměr, případně si budou tyto nedovzdělané pedagogy mezi sebou vyměňovat. Tato novela se snaží řešit nedostatek pedagogů v některých regionech a podle mého názoru špatně. Nejde o pouhé doplnění tabulek a stavů. Jde o to, aby naše děti dostaly co nejlepší vzdělání od skutečných odborníků. Toto vzdělání může kromě vysoké školy poskytovat jakákoli komerční firma nebo nezisková organizace. A to si myslím, že je dost důležité.
To je samozřejmě velmi snadné, ale nikdo tady nezpochybnil kvalitu českého porodnictví.